Proč vás, vážený pane ministře, dnes v této věci interpeluji? Je to jednoduché. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Štětinovi.
Určitě budeme postupovat tak, aby byla zajištěna kvalitní a rychlá letecká záchranná služba, a určitě budeme postupovat zcela podle zákonů této země. Víc vám opravdu k tomu neumím říct, ale děkuji za nabídku, děkuji za podněty a budu se těšit na spolupráci.
Poprosím pana poslance o doplňující otázku.
A věřím, že skutečně ty smlouvy - ono se jedná totiž o nové smlouvy a ty se většinou vždycky už připravují rok a půl až dva roky dopředu. Ale já jsem rád, pane ministře, že tyto garance jste dal, a věřím vám a budu vám držet palce.
Další interpelací je interpelace pana poslance Václava Horáčka na nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci sponzorských aktivit České pošty.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, věnuji se již dlouhou dobu otázce České pošty, státního podniku. Její přítomnosti, ale především její budoucnosti. V této souvislosti jsem opakovaně poukazoval na to, že mi nepřijde jako správné a hospodárné, pokud státní podnik, který naříká nad svou špatnou ekonomickou situací, který v minulosti nutil své zaměstnance doslova k nedůstojnému podomnímu prodeji, který s odůvodněním na ekonomiku chce rušit pobočky v malých městech a obcích, zároveň vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu jakýchkoliv bohulibých aktivit, například ligového fotbalu. Hovoříme zde přitom o milionech či desítkách milionů korun ročně, vynaložených dle mého nesprávně. Není to tak dávno, kdy jsem pořádal v prostorách této Sněmovny seminář pro starosty a další představitele místních samospráv. Na něm jsme řešili především další vývoj poboček v regionech. Tehdejší váš první náměstek sliboval, že jednou z priorit současného ministerstva je redukovat všechny marketingové výdaje společnosti jen na ty, které přímo souvisí s obchodní činností společnosti. Snažil jsem se tedy najít ve výroční zprávě státního podniku Česká pošta za rok 2013, jaké výdaje jsou spojeny například s tím, že sponzorujete Fotbalovou asociaci České republiky, díky čemuž se zde například hraje o pohár České pošty. Bohužel, krásná výroční zpráva o 104 stranách tuto zásadní informaci neobsahuje. Stejně tak v ní nelze najít další informace, které se týkají nakládání s finančními prostředky ve společnosti pro tzv. marketingové účely. Jsem rád, že jsem se dozvěděl, že v roce 2013 se podařilo poště šetřit. Pokles výnosů se podařilo vykompenzovat úsporami v nákladech. Provozní náklady klesly meziročně o 543 milionů. Největší úspory bylo dosaženo v osobních nákladech. Hlavními důvody bylo snížení počtu zaměstnanců o 276 a snížení rezervy na nevybranou dovolenou. Jinak řečeno - zatímco byla zachována podpora fotbalu a jiným zbylým aktivitám, pošta propouštěla své zaměstnance. Tedy otázka: Vážený pane ministře, pokud již budete v ověřování toho, kolik pošta, státní podnik, každý rok dává na fotbalový pohár, rád bych vás při této příležitosti požádal také o informaci, kolik dává na jinou podobnou tzv. marketingovou podporu a do čeho.
Děkuji panu poslanci Václavu Horáčkovi. Na jeho interpelaci bude odpovězeno písemně. A než dám slovo panu poslanci Koníčkovi, tak mi dovolte, milé kolegyně, milí kolegové, abych mezi námi přivítal delegaci Národního shromáždění státu Kuvajt. V čele delegace stojí pan místopředseda Národního shromáždění a můj ctěný kolega pan Mubarak Alkhurainej. A my budeme pokračovat interpelací pana poslance Koníčka taktéž na pana ministra vnitra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane ministře, jako předseda kontrolního výboru při kontrole výročních finančních zpráv politických stran a hnutí dost často pracuji s registrem politických stran a hnutí, který je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. Součástí registru má být také historie zveřejňovaných údajů. Říkám důvodně "má být", protože ona historie údajů je v rejstříku pouze u politických stran a hnutí vzniklých po zřízení registru. U starých politických stran si historii údajů vůbec nepřečtete.
Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Naštěstí politické strany si oslovení staré neberou osobně a neurazí se.
Ale to není věcí naší, to je věcí vás. Neustálé změny. A teď to neberte ani jako nějakou kritiku, ale spíš jako konstatování faktů. Mně tedy opravdu vadí, že se bojíme Evropské komise, která teprv byla jmenována! A my prostě v těch jednáních jako stát dlouhodobě selháváme. Já jsem z moravskoslezského regionu, kde máme podniky těžkého průmyslu, a hned za hranicemi máme stejné podniky z Polska. Například polské podniky, polské ocelárny, polské hutě nemusí plnit přísné emisní limity. Nemusí! To svinstvo, které leze z jejich hutí, samozřejmě díky převažujícímu směru větru jde k nám. Každá vláda se snaží s polskými ministry vyjednat změnu a polští ministři se sice tváří vstřícně, jednají, ale neuhnou. Včera jsem naposledy slyšel o nižší sazbě DPH na dětské pleny a mohl bych dát úplně stejný dotaz. Jednali jsme o té snížené sazbě? Co nám řekli? Ale vyjednat se to dá, nebo nedá. A abych nebyl jenom tak v obecné rovině, tak mám dva konkrétní dotazy na pana ministra a pak dva návrhy. A za druhé, jestli jsme dobře rozuměli tomu návrhu zákona, tak to, že to někdo podá k soudu, má odkladný účinek. Podle našeho názoru, tak jak je to napsané, nedá! Je tam sice, že soud musí rozhodnout do 150 dnů, ale tady ten střet moci zákonodárné a soudní prohrajeme. Já si myslím, že nejsme schopni soudní moc zákonem donutit, aby do 150 dnů rozhodla, a ještě k tomu vůbec pravomocně. To si vůbec neumím představit! Prostě když se někdo rozhodne, tak to prostě dělá. A propříště pro nás všechny u tak důležitých zákonů by bylo fakt dobře, kdyby nás tady bylo víc. První šance. Pak územní plány ať už krajů, nebo jednotlivých měst. Oni jsou totiž dobře zorganizovaní, jsou dobře slyšet, mají výbornou PR politiku. Ale ti druzí, kteří se snaží o rozvoj území ať už v rámci republiky, regionu, obce, či města, často slyšet nejsou a ty problémy prostě denně řeší. Děkuji za pozornost i v této pozdní odpolední či večerní hodině a minutě.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ivan Pilný, po něm pan poslanec Gabal.
Ještě jednou dobrý večer, vážené kolegyně a kolegové.
Ale nevidím tady žádný problém. Což můžeme v rámci Justiční akademie zajistit. Pro mě je to dotaz, který vede i k určitému zamyšlení nad tím, jestli by v Justiční akademii nemělo dojít k proškolení státních zástupců a soudců právě ve vztahu ke specifikům činnosti komunálních politiků a jejich možné trestní odpovědnosti za určitý druh trestných činů.
Děkuji.
Vážená paní ministryně, děkuji moc za to, že zde zaznělo, že pokud starostové a zastupitelé mají nakládat s obecním majetkem účelně a hospodárně, tak to je v pořádku. Nicméně orgány činné v trestním řízení často účelnost a hospodárnost posuzují zcela jinak, než když se starosta nebo zastupitelstvo rozhodnou ve prospěch obce s tím, že jsou si vědomi, že někdy to účelné nebo hospodárné býti nemuselo. To si myslím, že by se mělo řešit. Nicméně doufám, že na plénu bude o tomto tématu dostatek času, abychom si vyjasnili postoj i právě k tomuto našemu návrhu.
Využiji té možnosti k tomu, abych řekla svoje osobní stanovisko. A zřejmě se v debatě potom také osobně vyjádřím.
Děkuji vám, paní ministryně. Než budeme pokračovat dál, přečtu dvě omluvenky.
Text přináší varovné informace o způsobu, jakým je program realizován. Omluvou přitom pochopitelně není skutečnost, že jde o prostředky evropské. Zcela naopak. Situace je opravdu alarmující. Některé z restaurací, které jsou do kampaně zapojeny, dokonce vůbec nenabízejí tradiční česká jídla, jejichž propagace měla být podstatou této kampaně. Vážená paní ministryně, jistě nejen mne zajímá, kdo za tato pochybení nese odpovědnost a jakým způsobem hodláte zjednat nápravu.
Děkuji vám. A já konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.
Ptám se, kdo je pro návrh pana kolegy Fiedlera. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
K tomu pak ještě dodala: "Osobně bych byla nerada, aby se věc řešila jednostranně, ale atmosféra ve Sněmovně je taková, že by mohlo dojít k jednostranným krokům." Dámy a pánové, premiér Sobotka však vidí věci jinak. Je skeptický i k tomu, aby se v České republice pořádalo referendum o tzv. církevních restitucích. "Sociální demokracie nenavrhovala referendum o církevních restitucích, to byl návrh KSČM," prohlásil nedávno. Kdyby parlament rozhodl, že takové referendum lze uspořádat, nic by tomuto po formální stránce nebránilo. I podle prezidenta Miloše Zemana by se měla volební Sněmovna zabývat církevními restitucemi a případě změnit část zákona o finančním vyrovnání. Miloš Zeman byl také zastáncem referenda, a to zejména v době, kdy ještě nebyly schváleny zákony a smlouvy o vyrovnání s církvemi. Možná jen to, že kdyby šlo jen o to, nahradit církvím to, co jim skutečně vzal tzv. komunistický režim, nebylo by o čem polemizovat. Tu ovšem posvětila i tehdejší Lidová strana v čele s římskokatolickým knězem monsignorem Janem Šrámkem. Za třetí hodlá vláda," tedy i monsignore Šrámek a jeho dva lidovečtí kolegové ministři František Hála a Adolf Procházka, "také přikročiti k revizi přídělového řízení při tzv. zbytkových statcích. Dámy a pánové, respektovaný profesor ústavního práva Václav Pavlíček dokonce nedávno znovu, znovu uvedl, že i znárodnění církevního majetku po únoru 1948 bylo krokem demokratickým.
Je to prioritou této vlády. K tomu, abychom mohli pokračovat dál, je třeba uzavřít mezi Českou republikou a Rakouskem mezistátní smlouvu. Tu v této chvíli uzavřenou nemáme a nemáme přesně specifikované souřadnice místa napojení. I tady už jsme pokročili dál. K této smlouvě proběhlo již mezirezortní připomínkové řízení a návazně bude vyzvána rakouská strana k expertnímu jednání.
Doufám, že budou vtesána do betonu tak, aby skutečně byla platná. Pořád se nic neděje.
Děkuji. Paní ministryně vypadá smutně, že ji to mrzí. Ruším tedy jeho interpelaci pro nepřítomnost. A čtvrtá interpelace - pan poslanec Martin Novotný bude interpelovat pana ministra dopravy Antonína Prachaře, ve věci rozvoje dálniční sítě.
Děkuji za slovo. Oba totiž společně s panem ministrem pocházíme ze střední Moravy. My jsme tady na půdě Mně toto strategické rozhodnutí přijde skandální, přijde mně jako rezignace na standard, který funguje všude ve středoevropských zemích široko daleko okolo, a proto bych se chtěl pana ministra zeptat touto cestou, jaké důvody skutečně vedly k tomu, že jsme v této oblasti rezignovali na to, že nebudeme schopni propojit moravské území s metropolí, která je dokonce geograficky bližší, než je Praha, naše hlavní město. Přijde mi to neuvěřitelné a ty důvody bych chtěl slyšet v daleko hlubší argumentaci, než jaká zazněla na půdě médií.
Děkuji panu poslanci Novotnému a poprosím pana ministra dopravy o odpověď na tuto interpelaci.
Poprosím pana předsedu poslaneckého klubu Faltýnka, aby zajistil přítomnost pana ministra na projednávání dané normy.
Naopak na ministerstvu, když jsem přišel, tak jsme všechny ty politické nominanty vyměnili, protože oni tam byli hlavně kvůli svým zájmům. Hlavně na ekologické zakázky. To je modelový příklad. Všichni jsme to četli, dokonce byl titulek v Právu, že já to odmítám. Velký problém jsme měli s tou propustností. Já nezapomenu nikdy na debatu v rámci koalice, když jsem vyslovil názor, proč například na náměstka, který má na starosti banky a kde je pan Pros, by nemohl přijít v praxi hotový bankéř. Proč máme problémy s tou propustností. Já nejsem jako předseda hnutí, skutečně nebojuji o svoji pozici v rámci hnutí a nepotřebuji krmit spolustraníky, a když se podíváte na všechny naše náměstky, tak většinou nemají s naším hnutím nic společného. Hlavně náš velký problém jsou desítky miliard, které dáváme za IT, a ti ajťáci by určitě bez problému mohli například rotovat. A znovu opakuji za naše hnutí, zásadním způsobem odmítám, že my máme zájem, aby skutečně ve státní správě fungovali nějací politici.
Vystoupení pana ministra financí vyvolalo tři faktické poznámky.
Političtí náměstci je správně. Je to náměstek, který nebude mít co dělat kromě toho, že bude sledovat svého ministra a případně podávat hlášení. A pak se jenom bavme, jestli ten náměstek, který je politicky nominovaný, tu agendu zvládá, nebo nezvládá. A je naprosto v pořádku, že má na starosti úsek na konkrétním ministerstvu. Já to nijak nezpochybňuji, nicméně typicky politický náměstek v tom dobrém slova smyslu, že řídí kus Ministerstva financí. Myslím, že je to dobře a nemá cenu zakrývat pravý stav věci. My kritizujeme to, že tam mají být náměstci, kteří nebudou mít na starosti ale vůbec nic na tom ministerstvu. Jenom poslední věta.
Promiňte, ale vážně nelze nereagovat. Pan předseda Babiš tady řekl, že především díky němu budeme schvalovat služební zákon, který tady v lednu na mimořádné schůzi jsme nazývali lex Babiš. Ano, v lednu na mimořádné schůzi Sněmovna ostudně protlačila do druhého čtení text, který nemá s tímto textem, o kterém dnes budeme hlasovat, vůbec nic společného. Dokonce ani název. K věčné hanbě vlády, která jako první by měla ctít zákony České republiky, ať už s nimi souhlasí, či nikoliv. Ano, rotace je velmi dobrý nápad. Je to protikorupční nástroj. Já bych to podpořil, ale budeme hlasovat proti tomu. Ale prostě to rozhodnutí je tam pouze subjektivní a je pouze politické, proto jsou političtí. Já politické náměstky nechci, ale my nebudeme hlasovat pro jejich odstranění. Já jsem přesvědčený, že je to takhle, ale my budeme hlasovat jinak, protože jsem pragmatik. Myslím, kolegové, že bychom měli umět rozlišovat mezi pojmem pragmatismus a drzý cynismus.
Je tady návrh Úsvitu na to, aby tito političtí náměstci nebyli. Je tady nějaká shoda, která proběhla i médii. A teď vlastně nastává podobná debata ohledně pozměňovacího návrhu, který Úsvit podal ještě před vystoupením prezidenta. Tam nebyla žádná dohoda. Byl to prostě náš návrh, protože tento bod se nám tam nelíbil. Je teď na vás, jestli ho podpoříte, nebo nepodpoříte. Myslím si, že se tím ten služební zákon, který nakonec bude přijat, změní jenom k lepšímu.
Děkuji panu poslanci Černochovi. Omlouvám se panu předsedovi Stanjurovi s faktickou poznámkou a panu poslanci Igoru Nyklovi s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.
Nedá mi, abych nezmínil některé přeborníky. Druhé místo - finance. My věříme tomu, že to vytváří dobré předpoklady k tomu, abychom měli kvalitní a nestrannou státní službu.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Pěkné dopoledne.
Děkuji panu poslanci Nyklovi.
Děkuji za pozornost. Pan doktor Nykl teď hovořil o ministrovi, který je součástí jeho pevné vládní koalice a jeho vlastní politické vůle. Toto pravidlo platí. Čísla, která tady citoval pan předseda Stanjura, jsou slova pravdivá.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře. Po něm pan ministr obrany s faktickou poznámkou.
Děkuji za prostor. Teď mě paní kolegyně Černochová trochu vyděsila, kam se přesunula - do vládních lavic. Obě dvě tyto organizace o tom vědí. Jsem s ním na tom dohodnut. To znamená oproti stávající legislativě tam není v rámci lustrací žádná jiná změna. V rámci lustrace NBÚ, NKÚ řešíme.
Děkuji panu ministrovi a děkuji i paní poslankyni Černochové, jak jsem tady zaslechl. S další faktickou poznámkou pan ministr obrany Martin Stropnický.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám úvodem své krátké poznámky mohu slíbit, že nebudu vyrábět žádný novinový titulek. Dovolím si pár možná trochu provokativních bodů. Děkuji za to spočítání.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Omlouvám se za přeřeknutí. Stanoviska jsme slyšeli. Omlouvám se. Už na mě tady někteří signalizují, že si mám jít dát šlofíka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.